A rozpočtový výbor samozřejmě zmocnil zpravodaje, mne, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem také učinil.
Ano, možné to je, ale ještě máme před sebou relativně dlouhou cestu do podrobné rozpravy. První je paní poslankyně Kovářová a připraví se paní poslankyně Zelienková.
Zmatky a chaos, které provázejí zavádění elektronické evidence tržeb, bohužel dopadají na živnostníky s nejmenšími příjmy.
Jednak odmítám to, co tady říkala paní poslankyně Kovářová. Takže já bych si to dovolil zopakovat. My jsme jedna z posledních zemí, možná poslední v Evropě. Asi jsme nešli na tu stáž do zahraničí. Šedá ekonomika u nás je 160 mld. podle Českého statistického úřadu. Takže vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, žádný zmatek není. Odezva je v milisekundách. A taky je to první zákon, který má zkušební provoz. Ať mi někdo řekne, který zákon měl tady někdo možnost si vyzkoušet. A samozřejmě to mělo nějaký vývoj. Jak je u nás zvykem, tak všichni to nechávají na poslední chvíli. Takže my jsme vlastně k tomu dospěli nepřímo. To nebyl návrh na EET.
Vedle celé Sněmovny se proto obracím i k poslancům vládní koalice, prosím je, aby Ministerstvo financí podpořili, stejně jako to učinili jejich zástupci v rozpočtovém výboru, a aby schválili i můj pozměňovací návrh. Díky němu by se opravily drobné nedostatky v návrhu Ministerstva financí, aniž by se pozměnil jeho celkově pozitivní duch. Společně tak můžeme získat mocný nástroj ekonomického růstu.
Prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana ministra financí.
Jsem velice překvapený, že bývalá kolegyně Zelienková se z expertky na Ukrajinu a dovoz migrantů stala expertem na daně. Takže z toho vychází to, že vy nemáte ta čísla. My jsme ho rozšířili. My ho chceme. Rozdíl je, že určitě ne 5 milionů korun, protože samozřejmě EET ukáže ty skutečné tržby. A o tom jsem přesvědčen, že tak jak to bylo v jiných zemích, že došlo k nárůstu stovek procent tržeb, tak to bude i u nás. A došli jsme k tomu úplně jinou cestou. Nejdřív paušální daň a potom, když bude dohoda, tak může být výjimka EET. Takže v tom se míjíme.
S faktickou pan poslanec Votava.
Rozpočtový výbor přijal pozměňovací návrh, který si osvojil nevím který poslanec, byl to pozměňovací návrh, který byl z Ministerstva financí, a ten se vůbec netýkal EET. Ten se týkal rozšíření možnosti požádat si o paušální daň, a to v tom smyslu, že už dnes paušální daň je. Využívá ji asi 50 lidí v republice, takže to je naprosté minimum.
Děkuji.
Děkuju panu předsedovi rozpočtového výboru, že upozornil tady na tento fakt. Chtěla jsem na něj upozornit sama. Vy jste potom přišel s pozměňovacím návrhem na 250 tisíc korun. Tak tady z nás nedělejte prosím vás prostřednictvím paní předsedající hlupáky. A chtěla bych ještě dodat, že ta čísla, která vy uvádíte, nějakých 630 tisíc podnikatelů s obratem nad půl milionu, tak vy navrhujete ale, pane ministře, 250 tisíc. Takže taky nemáte ta čísla správně. Takže příště se laskavě líp připravte.
Prosím, máte slovo.
Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava předmětného novelizačního bodu tak, aby odpovídal důvodové zprávě a původnímu záměru. Z tohoto důvodu je nutná změna textu vládní novely návrhu zákona, aby došlo ke zrušení slova uskutečnění pouze na určených místech zákona a v požadované souvislosti. Jedná se tedy o korekci navrhovaného znění, která vznikla nedopatřením.
Prosím k mikrofonu pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Šincl. Prosím, máte slovo.
Vidíme skutečně hodně zmatků, nejasností, nerovného zacházení státu vůči podnikatelům, nové a nové výjimky, které tuto nerovnost mezi podnikateli a zároveň diskriminaci podnikatelů jenom posiluje. Takže zákon o evidenci tržeb obsahuje řadu nedostatků. Již v samotném principu postupného zavádění povinné evidence tržeb pro určité podnikatele, tedy některé, a to bez logického a spravedlivého odůvodnění, je skryta diskriminace jednotlivých podnikatelů. Současně systém evidence tržeb není dobře připraven ani po technické stránce a představuje vysokou míru právní nejistoty pro samotné uživatele a adresáty této normy.
Děkuji paní poslankyni Dobešové. Ještě budu konstatovat omluvu pana poslance Lukáše Pletichy od 19 hodin do konce jednacího dne. A nyní pan poslanec Marek Černoch, připraví se pan poslanec Michal Kučera.
Měla by sloužit spíš jako nástroj výběru daní od středních či větších podnikatelů. Takový návrh, tedy do milionu korun, takový návrh by asi nezískal podporu, byl by to výstřel naslepo.
Nyní pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Výsledkem by mělo být výrazné zvýšení příjmů z elektronické evidence tržeb.
Já jsem v obecné rozpravě neměla možnost patřičně reagovat na slova pana ministra financí, který mě obvinil z toho, že nekomunikuji s Ministerstvem financí. Chtěla bych to uvést na pravou míru. Bylo to tady v této místnosti na rozpočtovém výboru, kdy se schválil pozměňující návrh Ministerstva financí, který já tímto pozměňujícím návrhem pouze poupravuji tak, aby byl smysluplný. Pět dnů nikdo z Ministerstva financí s nikým ohledně tohohle nekomunikoval. Když se obraceli novináři na Ministerstvo financí, tak je nechali dvě hodiny čekat a pak jim řekli - zavolejte v neděli, možná budeme vědět, co s tím dál. A v úterý vystoupí pan ministr financí a řekne, že snižuje limit na 250 tis. korun pro ty, kdo se chtějí vykoupit, v uvozovkách, z EET. Takže to je celé. A mě by zajímalo jenom možná, proč pan Babiš si zvolil zrovna 250 tis. roční obrat.
Děkuji paní poslankyni Kristýně Zelienkové a pan poslanec Jaroslav Zavadil je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. To je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Máme před sebou jedno hlasování, protože pan ministr financí Andrej Babiš přednesl v podrobné rozpravě ještě návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Pokud se nikdo nehlásí ani k závěrečným slovům, ani pan ministr, ani pan zpravodaj, je před námi tedy toto hlasování. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nacházíme se v podrobné rozpravě a dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Vácha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jeden takový pozměňovací návrh už jsme tu měli od kolegy Bělobrádka, takže předpokládám, že to je i zájem celé vládní koalice. Ono totiž se zvýšením platů učitelů v regionálním školství dochází k situaci, kdy tarifní platy vysokoškolských učitelů jsou ve většině případů nižší než učitelů na středních školách. Pak dochází k situaci, kdy nám vysokoškolští učitelé odcházejí z vysokých škol učit na střední školy. Nicméně to navýšení částky o 260 mil. v tomto roce, které proběhlo, se ukázalo jako nedostatečné a zdaleka neodpovídalo navýšení, ke kterému došlo v segmentu regionálního školství. Opět osobní zkušenost. My jsme z těchto peněz dostali k nám na fakultu peníze, které se musely rozdělit mezi naše zaměstnance. Z toho důvodu navrhuji posílit kapitolu Ministerstva školství cíleně na navýšení platů vysokoškolských pedagogů o dalších 200 milionů. Tedy celková částka, kterou by Ministerstvo školství mělo na platy, mohlo cíleně poslat na zvýšení platů vysokoškolských pedagogů, by bylo 460 mil. korun. A to už je částka, kterou si dokážu představit, že bychom se dostali přibližně na úroveň navýšení platů v regionálním školství.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Okleštěk.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové. Ono se říká, že to nejlepší nakonec. Věřím, že tento pozměňovací návrh není nikterak konfliktní a že bez problémů bude schválen.
Já děkuji panu poslanci Oklešťkovi. To byly omluvy. A nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak není to s přednostním právem. To jsou oblasti, které si zaslouží podporu.
Ministerstvo dopravy si je vědomo, že tyto pozměňovací návrhy jsou mimo jiné reakcí na zahájenou diskusi ohledně možných způsobů zapracování evropské směrnice do tohoto zákona. Ministerstvo dopravy v této věci několikrát komunikovalo na různých úrovních s Evropskou komisí a nakonec se podařilo najít model, který by na jedné straně byl v souladu se směrnicí, na druhé straně umožnil zachovat existenci STK i stanic měření emisí. Ministerstvo již příslušný návrh postoupilo do meziresortního připomínkového řízení. Jedná se ovšem o problematiku složitější, než je pouhé napojení do informačního systému stanic technické kontroly, a zde jednoznačně preferujeme cestu vládního návrhu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi poděkovat za pozornost, kterou jste tomuto návrhu při jeho projednávání věnovali, a požádat vás o jeho podporu. Jeho přijetí je potřebné a zjednoduší našim občanům a podnikatelům agendu spojenou se zápisem do registru silničních vozidel.
Já vám také děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu. Žádnou přihlášku nevidím. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. První tedy je návrh procedury a garanční výbor navrhuje tento postup: Nejdříve hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, to je právě ona zmiňovaná problematika veteránů a historických vozidel, pod kterou je podepsán poslanec Jeroným Tejc. Pokud by C přijato nebylo, tak tyto zmíněné bychom nechali hlasovat. Opět jeden logický celek.
Táži se, zda někdo chce navrhnout jinou proceduru hlasování, než ta, která teď byla přednesena. Dám o ní hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, abyste k nim řekl stanovisko garančního výboru.
Je to ona problematika veteránů a historických vozidel, pozměňovací návrh Jeronýma Tejce. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Děkuji.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji. Děkuji.
Tyto dva návrhy řeší, mění postup při neposkytnutí součinnosti při zápisu do registru vozidel mezi prodávajícím a kupujícím a umožňují obcím, aby v případě nesoučinnosti tento zápis provedly. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Kdo je proti návrhu?
Tyto tři pozměňovací návrhy relativně drobným způsobem upřesňují a definují označení alternativních paliv na víčkách od nádrží.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Teď se jedním hlasováním vypořádáme s relativně větší sérií pozměňovacích návrhů a je to ona problematika STK, stanic technické kontroly. Jak jsem řekl, je to ona problematika stanovení počtu stanic technické kontroly a zapojení emisních stanic do centrálního systému. Stanovisko garančního výboru je i v tomto případě kladné.
Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Myslím, že to je věc velmi zajímavá například pro krajské nemocnice, kdy pro ně mohou být daňově uznatelné odpisy v řádu několika milionů ročně, a určitě to přispěje ke správnému a ekonomickému fungování příspěvkových organizací, které hospodaří se svěřeným majetkem. Pan ministr financí říká, že to je pomoc těm drobným, kteří mají příjmy do 250 tisíc korun. To je to hlavní sdělení. Samo o sobě to skoro nemá žádný smysl, protože když si vezmete ty příjmy 250 tisíc korun, například paušálně uplatněné výdaje ve výši 80 %, k tomu si spočítáte zákonem stanovenou slevu na dani pro každého poplatníka, tak jste v minusu a neplatíte nic. Takže ani těm 40 nebo 50 lidem to nepomůže. Nicméně co nám říká zákon o dani z příjmů, o dani stanovené paušální částkou? Jsme si jisti, že do dvou měsíců ten zákon bude platný a účinný? Ale ta vlna startuje 1. března. Pak je velmi pravděpodobné, že o to nebude mít nikdo zájem, protože ty náklady už budou venku. Podotýkám, že pokud by se to všechno stihlo a finanční úřad by zjistil, že ty tržby nebyly 250 tisíc korun, ale 250 tisíc a jedna koruna, rozhodnutí o možnosti platit daň paušální částkou se ruší a přistupuje se ke standardnímu daňovému přiznání. Nechal jsem si vyjet aktuální znění zákona. Není to žádný komentář opozice, pouze citace. Takže týká se to 40 nebo 50 lidí v současné době, to má být pomoc těm drobným podnikatelům. To není žádná pomoc drobným podnikatelům, to je jenom marketingový trik, nic jiného to prostě není, proto tento pozměňovací návrh nemůže mít podporu poslanců Občanské demokratické strany. Proto je ten rozpočet takto sestaven, proto je tak vysoký schodek, o kterém jsem mluvil ve svém prvním vystoupení. Pana ministra financí jsem požádal, jestli by nám neukázal těch 60 miliard úspor. Bohužel nic. Musím říct, že z opozice hledat 30 miliard úspor není úplně jednoduché. Myslím, že ta realita rozpočtového roku ukáže, že jsme měli pravdu. Jak jednoduchá daňová kvóta, tak složená daňová kvóta. Takže kdybyste byli jenom zdrženliví a disciplinovaní, tak se nemuselo nikde škrtat a návrh rozpočtu mohl být vyrovnaný. To je nám všem jasné, to nikdo nezpochybňuje, poslední rok čerpání prvního programovacího období. Ale co už nevíme, aspoň my řadoví poslanci, kolik z těch výdajů byly reálně proinvestované, fyzicky proinvestované peníze v roce 2015 a kolik z nich byly účetně zaevidované kapitálové výdaje. Všichni víte, že mnohé akce byly předfinancovány ať už ze státního rozpočtu, krajských, či obecních rozpočtů. Až v okamžiku certifikace a uvolnění peněz přicházely do České republiky. A pokud přesně neznáme metodiku, kdy přesně ta investice proběhla, kdo ji zaplatil a kdy přišly evropské peníze, tak se skutečně můžeme míjet v interpretaci toho, jak se vyvíjejí kapitálové výdaje v jednotlivých letech státního rozpočtu. Rok 2012 - víte, v jakých ekonomických problémech byl celý svět, Evropa i Česká republika. Skutečnost kapitálových výdajů byla necelých 114 miliard, plán na příští rok po několika letech ekonomického růstu je o 10 miliard nižší. Když se podíváte, zjistíte, že rozdíl mezi národními zdroji z roku 2012, kdy byla taková těžká ekonomická situace, a rokem 2017, kdy ekonomika několik let roste, jsou pouhé 4 miliardy plus. A to je poměrně málo.
Tyto dva návrhy přísněji definují přípojná vozidla.
Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 34, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo.
Tak a jdeme do finále, jak řekl klasik. Oba dva jsou vypořádány garančním výborem kladně.
I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 36, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti nikdo. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Prosím, pane ministře.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
Návrh státního rozpočtu byl projednán v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Své stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. U pozměňovacích návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly Státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas. Děkuji vám za pozornost.
Chtěl bych jenom pro pořádek připomenout, že se jedná o opravené znění. I když ta chyba nebyla úplně podstatná, ale opravili jsme to.
Jednáme o státním rozpočtu, je to zásadní bod, který budeme projednávat, takže vás poprosím, abyste se ztišili. Prosím, pane zpravodaji.
Přijaly tedy k nim svá usnesení, s výjimkou výboru petičního, který projednal kapitolu 304 Úřad vlády a usnesení ke kapitole nepřijal, výboru pro sociální politiku, který projednal kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí a usnesení ke kapitole též nepřijal.
Ale co ty ostatní platby kartou? My tedy ano.